S přednostním právem pan předseda Chvojka. Máte slovo.
Doufám, že to nebude konfliktní, nebo věřím, že to nebude konfliktní. Jedná se o sněmovní tisk 760 - smlouva mezi Českou republikou a Senegalem o zamezení dvojího zdanění, prvé čtení. Já navrhuji jeho pevné zařazení na zítřek na 12.45, ta čtvrthodinka by nám na to měla stačit. Takže prosím o podporu tohoto bodu.
Ono by na něj možná dneska nedošlo, ale v rámci prevence. Myslím si, že je to návrh bohulibý, který by měl mít podporu napříč politickým spektrem.
Děkuji. S náhradní kartou 10 hlasuje pan poslanec Grospič.
Děkuji. Dobré ráno. To je ten tisk, který už jsme zde měli ve třetím čtení a vrátili jsme ho do druhého čtení.
Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 30, přihlášeno je 86 poslanců v tuto chvíli, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 32, přihlášeno je 91 poslanců, pro 81, proti nikdo. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k pořadu schůze, které dnes ráno zazněly.
Děkuji vám za pozornost a těším se na třetí čtení.
Jde o můj pozměňovací návrh, který řeší dlouhodobě neuspokojivou situaci s opravou budovy ÚSTR, čili Ústavu pro studium totalitních režimů. Já kolem něho chodím prakticky každý den a je to budova, která je teď zabalena v plastu a v deskách. Bohužel není v provozu a historici platí miliony korun za pronájem v komerčním prostoru. Dokonce se uvažuje i o prodeji té budovy historiků s odůvodněním, že za nějakou dobu už stejně nebudou potřeba, protože jim zanikne působnost. Nicméně dostal jsem i jinou zpětnou vazbu. Tak opravdu, historici jsou potřeba po tom, co se nějaká událost stane, spíš než předtím. To dělají prognostici. Chápu, že to jsou poměrně vysoké peníze, přes 400 milionů korun, na druhou stranu je potřeba se dívat na návratnost těch prostředků.
Prosím máte slovo.
Podle mého hlubokého přesvědčení je možné uvažovat o prodeji těchto pozemků a navýšit tak příjmovou část rozpočtu a zároveň si tím ulevit v oblasti množství úřednictva, které tento majetek spravuje, přičemž ten majetek v podstatě vůbec nic nenese, takže to akorát zatěžuje státní rozpočet. Prosil bych, nebo bych vás požádal, zdali byste se tomuto tématu nějak silněji nevěnovali. Pak jsem chtěl obrátit vaši pozornost na záležitost výdajovou. Na zemědělském výboru jsme o tom diskutovali. Protože tím, že je v kapitole napsaná nula, a zcela určitě to budou nikoliv řády stovek milionů korun, ale bohužel miliard korun - zdali počítáte s tím, že se takováto položka v oblasti poptávky na řešení této situace objeví. Děkuji vám za pozornost.
Je to problém technický a vláda je schopna ho vyřešit, i ÚZSVM. Ale je to o tom, aby si vyjasnili, že ta zakázka historicky už je ze strany policie došetřena a může se nová zakázka realizovat.
Návrh rozpočtu Ministerstva kultury projednal také podvýbor pro kulturu, který přijal jednomyslně za přítomnosti poslanců opozičních i koaličních usnesení, které vyzývá k tomu, aby se rozpočet Ministerstva kultury upravil, aby došlo k jeho změně. Takže já apeluji na to, aby - a chtěl bych vás požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů, které v součtu netvoří ani jednu miliardu korun, které ale velmi výrazně mohou pomoci kultuře ve státních kulturních institucích, v kulturních institucích, které zřizují samosprávy, a především, nebo také, kulturním institucím, které fungují, nebo kulturnímu životu, který funguje mimo tyto zřizovatelské rámce. Kvůli nám všem, kvůli zaměstnancům, kvůli službám, které kultura poskytuje. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu svých pozměňovacích návrhů.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Antonín Staněk.
Já bych chtěl jenom upozornit pana poslance, že jsem žádný rozpočet pro regionální kulturu neseškrtával. Problém Ministerstva kultury v posledních letech je v tom, že rozpočty připravují ministři, kteří buď jsou na odchodu, nebo odcházejí a podobně. Vždycky je ale úsilí při projednávání rozpočtu ve spolupráci s Ministerstvem financí dospět k jeho navýšení.
Děkuji. Pan poslanec Baxa bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.
Vážený pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem rozhodně neřekl, a sledovali jste moje vystoupení v kuloárech, určitě mi to potvrdíte, to, že vy byste byl zlem české kultury. To se fakt ohrazuji. Nemám zapotřebí, abych takto osobně zde vystupoval. A to byla suma, která byla za léta předtím vlastně úplně nejnižší, a to jste ten rozpočet připravoval v době, kdy covidová krize neexistovala.
Pan poslanec Staněk bude opět reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.
Takže já děkuji panu poslanci Baxovi vaším prostřednictvím, že upřesnil tu záležitost, nicméně znovu říkám ano, ten rozpočet byl takto navržen, tomu se nebráním, nicméně v debatě - rozhodně to nebyl žádný nátlak, žádné bouře, ale ve věcné, rozumné a racionální debatě s kolegy z regionálních divadel jsme dospěli k tomu jednoznačnému názoru, že to je nezbytně nutné navýšit. Čili šlo o zcela přirozený procedurální krok, se kterým se setkáte i v letošním roce, v letošním rozpočtu, kdy se opět bude vyjednávat případné navýšení položek a podobně. Takže z tohoto pohledu je to proces celkem logický. A já jsem rád, že jsme to společně upřesnili, aby to nevyznělo tak, jak to vyznělo v té vaší jednoduché zkratce.
Děkuji. Prosím.
Konkrétně jde o prostředky určené na posílení rozpočtu v oblasti sociálních služeb na úrovni krajů a obcí, zejména na platy sociálních pracovníků, kteří dlouhodobě odvádějí záslužnou a tvrdou práci, zejména v této těžké době.
Nyní vystoupení pana ministra strhlo několik faktických poznámek, takže já je přečtu, aby poslanci měli přehled, jelikož to není na displeji. Pane předsedo, vaše dvě minuty.
Já se přiznám, že vůbec nevím, co jsou to zombie myšlenky. Já znám z filozofie zombie argument, ale to je něco úplně jiného. Já nebudu polemizovat s vaší typickou socialistickou pozicí, která dovedla už řadu zemí do ekonomických potíží a řadě lidí způsobila problémy. Na to máte právo. První věc, kterou jsem určitě neřekl, je, že deficit je v pořádku. My si s tím dokážeme poradit. Druhá věc. Vy jste tady hovořil o tom, jak omezíme vzdělání a já nevím, co všechno. Vy investujete málo. A vy jste ti, kteří tady předkládají deficitní rozpočty v době ekonomického růstu. A my každý rok ukazujeme, kde se dá ušetřit. To jste si nevšiml? To jste si měl všimnout, pane ministře! A poslední poznámka. Paní ministryně z vaší koaliční vlády s tím přišla. Neudělali jste nic.
Prosím.
Když se zeptáte občanů, podnikatelů, ředitelů, tak zjistíte, že nemají pocit, že se o 40 % zlepšily služby státu. A k těm daním. Vy nechcete, aby lékaři měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby učitelé měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby hasiči měli vyšší příjmy? Vy nechcete, aby policisté? Oo střední třídě. Mluvte o střední třídě! Mluvte o učitelích, lékařích, manažerech, kvalifikovaných zaměstnancích, malých podnikatelích! Na těch stojí česká ekonomika a Česká republika! Taková společnost vůbec není! A vy nechcete zvýšit příjmy střední třídě. A neříkejte nám, že je to nějaké zombie.
Děkuji za slovo. Já bych tady chtěl poprosit pana ministra kultury, aby se neotíral o Brno. To není žádný výmysl paní primátorky Vaňkové, o tom se debatovalo už v době, kdy byl primátorem vážený pan kolega Onderka, a dost možná ještě předtím. Jenom pro představu. Myslím si, že ministr kultury by si měl taková města hýčkat, a ne se tady o ně otírat. A ta situace na příští rok. Tak prosím nezatahujte Brno do vašich ideologických válek s ODS!
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Neříkám, že dostatečný. Neříkám, že dostatečný, ale rekordní. A druhá poznámka ke Zbyňkovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. A do poloviny roku dojde k inflaci a ke zdražení základních potravin a budou to další dva tisíce minus.
V první faktické poznámce jsem reagoval na ty vývody pana ministra obecnější a teď k tomu Brnu. Ale to není jednoduché a je to dlouhodobě nezvládnutelné. A já se tedy ptám vás a i vašich koaličních partnerů, proč jste s tím za tu dobu, co spravujete svůj rezort, váš rezort teď, něco neudělali. Vždyť tady existuje spousta dobrých návrhů a modelů, jak to vyřešit. Například když se podíváte do okolních zemí, tak takové instituce, jako je třeba Národní divadlo v Brně nebo Filharmonie v Brně, jsou často financovány tak, že třetinu platí město, třetinu platí země nebo kraj, třetinu platí stát. Existuje spousta variant, jak toto nastavit. Neudělali jste nic, necháváte to na těch městech. Není to jenom problém Brna, je to problém třeba i Ostravy. A to prostě dlouhodobě nejde zvládnout.
Prosím, máte slovo.
Ve stručnosti, jedná se o drobné navýšení rozpočtu Státní veterinární správy o 14 mil. korun na to, aby zajistila veterinární dohled u tzv. detašovaných pracovišť jatek. Já vás potom samozřejmě ve třetím čtení požádám i o podporu tohoto návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Klíčovou a největší součásti výdajového bloku Podpora kultury národnostních menšin je dotační program Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Proti roku 2011 objem těchto prostředků klesl o téměř 8 mil. korun. Platí zde obdobné argumenty a tento návrh doporučuje, aby byl dotační program zvýšen, jak už jsem říkala, o částku 1 mil. korun. Na počátku května 2019 uspořádali společně také setkání komise s představiteli obou ministerstev, a to vše za účelem debaty na téma budoucího financování médií národnostních menšin. Nutno nakonec dodat, že počet národnostních menšin se v České republice postupně zvyšuje. Zatímco v roce 2006 bylo v Radě vlády pro národnostní menšiny zastoupeno 11 národnostních menšin, v současnosti je to 14 národnostních menšin. Je to pro poskytovatele sociálních služeb velká nejistota. Já už jsem tady v prvním čtení zmiňovala platy zaměstnanců v sociálních službách. Takže já vás opravdu žádám o podporu pozměňovacích návrhů, které už tady přednesl kolega. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, můj pozměňovací návrh je v podstatě jednoduchý. Je to zdánlivě malá částka, přesto by to mohlo být jako gesto, protože naše krásné lesy nám zanechaly generace předků. Podpořte, prosím, můj návrh opravdu jako gesto dobré vůle, že my předáme budoucím generacím tyto lesy a vůbec přírodu k jejich potěše a hlavně užitku.
Děkuji. A pan poslanec Mašek se hlásí s faktickou poznámkou teď v reakci. Prosím.
Česká republika se totiž nachází, jak všichni víme, v těžké a bezprecedentní krizi, která bude i v příštím roce bohužel pokračovat. Stát na ni dle názoru hnutí Trikolóra musí reagovat tak, aby omezil zbytné výdaje a aby nechal co nejvíce peněz našim daňovým poplatníkům. Trikolóra také hájí názor, že aby byl bohatý občan, musí být stát štíhlý a efektivní. Předchozí vlády také dopustily, že stát narostl do obřích rozměrů a reguluje téměř každou oblast lidského života. Také snížení kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu v ukazateli podpora podnikání o celkem 3 miliardy korun. Tímto tedy ušetříme 4 miliardy korun. První bod snižuje výdaje na Finanční správu. V současné době, jak všichni víme, je pozastavena účinnost EET a Účtenkovky. Stejně tak klesá ekonomická aktivita firem a živnostníků. Bod 5 snižuje dotace, které pokřivují trh a pro příjemce zařizují neférovou konkurenční výhodu. Dále navrhuji snížení kapitoly 313, a to Ministerstva práce a sociálních věcí v ukazateli neinvestiční nedávkové transfery, a to o 10 miliard korun. V ukazateli aktivní politika zaměstnanosti je to celkem 500 milionů korun. Proč a z jakého důvodu? Položka neinvestiční nedávkové transfery ještě v roce 2016 tvořila cca 11 miliard. Proto je výrazná korekce ve výši 10 miliard opodstatněná. Proto je navrhována částečná korekce, a to ve výši půl miliardy korun. Je třeba také zdůraznit, že tyto úspory nemíří na dopravní infrastrukturu ani na bezpečnost. Výše tohoto ukazatele je v současné situaci doslova nemorální. Přínos dotací do OZE po zlepšení životního prostředí je téměř neexistující. Peníze našich daňových poplatníků nemají přece končit v dotacích pro podnikatele. Dneska Trikolóra tady celkem představí návrhy, kde se ušetří 70 miliard korun. Děkuji za pozornost.
Děkuji. S faktickou poznámkou bude na toto vystoupení reagovat pan poslanec Brázdil. Děkuji za faktickou poznámku. A nyní pan poslanec Holík v podrobné rozpravě.
Všichni si tady řeknete: On se zbláznil! Co tady mele, když my tady projednáváme státní rozpočet? A teď budu pokračovat. Naši občané se naučili odpady třídit, ale co se týká plastů, tak ze sebraného množství dokážeme zpracovat tak maximálně jednu třetinu. Takže dámy a pánové, já opět předkládám svůj loňský pozměňovací návrh, který je teď načten pod číslem 6955, a prosím o jeho podporu.
Tak po paní ministryni ještě pan ministr Zaorálek.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla takovou aktuální informaci, ono to nesouvisí s rozpočtem, nepřímo. Dnes zasedal hospodářský výbor Senátu jako garanční výbor. Schválil několik pozměňovacích návrhů.
A stejně tak ale neplatí ta jednoduchá teze, že pouhým snižováním daní řešíte růst. To prostě pravda není.
S faktickou poznámkou ještě bude reagovat pan poslanec Klaus. Takže dobré odpoledne všem.
Známka inteligence je složité věci zjednodušovat. To je celkem normální přístup. K tomu, co jste řekl, pane ministře, ty odvody, to jsou samozřejmě daně. Já s vámi souhlasím, že ta daňová zátěž z práce i těch chudších občanů je příliš vysoká.
Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, takže nyní je přihlášen pan poslanec Feri, připraví se pan poslanec Klaus.
Opět dobrý den, dámy a pánové. Já stručně odůvodním naše návrhy. Do toho dostal covid. Hrozí kolaps státních financí, ohrožení vkladů, ohrožení bankovního sektoru, zničení střední třídy a s tím spojené politické dopady. Samozřejmě se strhne veliký křik, když se na nějaké peníze sáhne, co to způsobí. Já k vám proto nyní promluvím jako člověk, který 27 let působil ve školství a něco o tom ví. Jsem si zcela jist, že naprosto stejné je to napříč všemi ostatními resorty. Ta situace je vážná a my musíme ten stát prostě zeštíhlit. Nestačí nám 100 poslanců? Potřebujeme politické neziskovky, nejenom ty, které tady řídí migraci, jak tu dneska bylo řečeno? Jsme nyní v takové kondici, že musíme mít 28 sociálních dávek jako Česká republika, nestačily by tři velice transparentní, jednoduché, skutečně podporovat chudé lidi, je samotné a jejich domácnost? To si nebudeme nalhávat, čili neděláme takové dobro. Čili těch peněz k seškrtání ve státním rozpočtu je obrovské množství. My přesto tyto návrhy přinášíme, protože si myslíme, že to je jediná cesta. Mluvil o tom pan poslanec Stanjura, o kolik stovek miliard vzrostly ty příjmy rozpočtu. Skutečně je lepší, když peníze mají lidé a stát se soustřeďuje na základní funkce.
Druhá poznámka.
Jsou i jiné modely, ale žádné jste nepřipravili, necháváte to na těch městech a to dlouhodobě nelze zvládnout. A tady nejde o Brno, o Ostravu, tady jde o českou kulturu.